To je, myslím, dneska jedno z klíčových témat. Jak jsem už také uvedl ve své písemné odpovědi na interpelaci pana poslance, stupnice základních tarifů, podle kterých jsou odměňováni naši policisté, se v letech 2011 a 2013 vůbec nezměnila.
Ústní interpelace Pane poslanče, máte slovo.
Lithium je klíčová surovina budoucnosti a nových technologií. Dle informací, které se ke mně dostaly, vaše vláda uvažuje prodat těžbu americké firmě Tesla, společnost Geomet patřící do australského konsorcia European Metals. Pod Cínovcem, jak je vám jistě známo, leží ohromné zásoby cínu, lithia, ale i wolframu. Žádný jiný tak velký zdroj v Evropě zatím neexistuje. Ekonomická návratnost ložiska je nezpochybnitelná. Bude lithium těžit zahraniční firma, která bude zisky odvážet do zahraničí? Nebo soukromník, který zbohatne, a stát bude jenom přihlížet? Nemohl by lithium vytěžit státní podnik, který bude kontrolován vládou této republiky?
Já myslím, že určitě lithium lze považovat za jednu ze surovin 21. století. O tom nejlépe svědčí způsob využití této zajímavé nerostné suroviny. Ve formě sloučenin se používá při výrobě dobíjecích baterií pro přenosnou elektroniku. Velký potenciál může mít i použití lithia v bateriích pro elektromobily či skladování energie. Mimo tato nová moderní použití se sloučeniny lithia používají také jako tavivo v keramickém a sklářském průmyslu. Používají se jako mazivo. Také se používají ve farmacii. V České republice jsou suroviny tohoto typu vázány především na lithné slídy, hlavně cinvaldit. Celkově ve státní bilanci evidované domácí geologické zásoby jsou cca 160 tisíc tun lithia, z čehož je téměř 142 tisíc tun vedeno jako zásoby nebilanční. Relevanci těchto údajů v tuto chvíli kriticky analyzují pracovníci České geologické služby. Evidované domácí zásoby i zdroje na evropské poměry významné jsou soustředěné prakticky výhradně v oblasti Krušných hor. To znamená, tento projekt má silnou stránku, pokud jde o zlepšení životního prostředí, protože bude znamenat likvidaci staré ekologické zátěže právě ve formě přetěžení tohoto odkaliště. Současně bude získána cena surovina a bude zaměstnána místní pracovní síla. Protože Česká republika je otevřená ekonomika, my jsme součástí evropského trhu, zajímají se přirozeně o tyto nerostné zdroje i zahraniční společnosti. Cínovec je velké, ovšem z hlediska kovnatosti podle těch údajů, které mám k dispozici, relativně chudé ložisko lithia. To znamená, nedá se zde úplně hovořit o tom, že ekonomická návratnost ložiska je v tuto chvíli nezpochybnitelná. O ekonomické návratnosti se může hovořit až na základě standardní rozvahy, to znamená studie proveditelnosti a složitého výpočtu zásob surovin. Pro získání těchto kvalifikovaných úvodních informací je nezbytné realizovat podrobný ložiskově geologický průzkum. Smyslem toho úvodního geologického průzkumu není jenom získat informace o množství a kvalitě suroviny, ale také nezbytné údaje a parametry potřebné pro posouzení všech případných budoucích projektů z hlediska jejich dopadů na životní prostředí. Tuto část problematiky pokládám také za velmi důležitou. Otázka nejenom tedy ekonomické výhodnosti takovéto těžby, ale také dopadů na životní prostředí v dané lokalitě.
V doplňující odpovědi je možné dokončit. Je mi líto, rád jsem to poslouchal, ale nedá se nic dělat. Prosím, pan poslanec Borka s doplňující otázkou.
Pane premiére, jenom ještě bych se chtěl zeptat.
Ano.
Jiný státní subjekt mě v této souvislosti nenapadá.
Pan poslanec Zahradník má doplňující otázku.
Teď už to není jakási libovůle vlády nebo ministerstva snažit se nějak s obcemi vyjít a nějak s nimi naložit, ale je to přímo jeden paragraf novely atomového zákona. Tím pádem moje otázka nebude položena.
Prosím, pane premiére.
Čili předpokládám, že potom už by bylo možné postupovat i v režimu tohoto nového zákona.
Děkuji panu premiérovi. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Děkuji. Otázka, která byla položena, to znamená, zdali probíhají příslušná jednání, jestli se v tuto chvíli připravují nějaké právní normy, které by na toto reagovaly, obrátím se na Ministerstvo obrany, nechám se informovat o aktuálním stavu a odpověděl bych panu poslanci konkrétní písemnou formou, protože toto je velmi detailní záležitost, kde si myslím, že musíme být maximálně přesní.
Děkuji.
Já samozřejmě děkuji, pane předsedo vlády.
Děkuji.
To rozhodně nikdy nebyl náš záměr. Doplním do této odpovědi také informaci o tom, jestli vláda na podzim loňského roku něco takového projednávala.
Budeme mít před sebou desátou interpelaci.
Nový nástroj vznikl vlastně v rámci tripartitního dialogu, to znamená debaty mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Dohodli jsme se na tom, že budeme pravidelně připravovat pro každý rok mandátu naší vlády akční plán, který shrne klíčová opatření vlády pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.
Žádal jsem vás o vyjádření na své dotazy, a do dnešního dne jsem, bohužel, neobdržel odpověď. Proto využívám možnosti interpelací a své dotazy si dovoluji zopakovat. Příslušníci českého národa jsou na záznamu veřejně hanobeni výrazy, které zde nemohu citovat. V přepisu do slušnějšího slovníku jsou opakovaně nazýváni bílým ejakulátem, zmrdy českými vysouloženými, českým vysouloženým ejakulátem atd. Ze slovních útoků je patrno, že akci byli přítomni příslušníci Policie České republiky nebo městské policie, kteří nikterak nezasáhli. Jak reagovali příslušníci bezpečnostního sboru na toto napadání a porušování zákona?
Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane ministře, zaznamenala jsem informaci, podle níž ztroskotal projekt tzv. státní půjčovny vlaků, který měl být financován prostřednictvím evropských peněz. Současně jsem byla informována, že tyto prostředky by měly být využity na nákup vlaků na regionální úrovni. Pane ministře, můžete tuto informaci potvrdit? Děkuji za odpověď. Jen dodávám, že nová železniční vozidla v krajích potřebujeme jako sůl. Například trať mezi Rudnou a Prahou, kde se před pár lety budovaly nové železniční zastávky, už je silně přetížená. V ranní špičce byla naměřena obsazenost spojů dokonce přes 180 % kapacity k sezení. Z toho jednoznačně vyplývá, že vozidla je zapotřebí zdvojit nebo vyměnit za kapacitnější, ale v tuto chvíli bohužel není kde brát. Situace je kritická. Moc se proto přimlouvám, aby v případě, že se plán vlády na přesun prostředků na nákup vlaků na regionální úroveň potvrdí, byl realizován co nejdříve. Děkuji za písemnou odpověď.
Já také děkuji, paní poslankyně. Jako další byl vylosován pan poslanec Jiří Valenta, který nám přednese svou interpelaci na pana ministra Jana Mládka.
Například je nutno ve smlouvách zakotvit povinnost vymezení rozsahu povolených jednostranných změn ze strany operátora nebo povinnost oznamování změn a informování zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce, pokud prováděné změny nezlepšují jeho postavení. Není přece možné, aby smlouva byla takto jen pouhým cárem papíru, který z vlastní vůle operátor kdykoli změní. Vážený pane ministře, jak se tedy konkrétně postavíte k premiérovým zásadním výtkám a jaké změny budete ve prospěch spotřebitele v jeho doposud nerovném boji s operátory navrhovat a zapracovávat do klíčového zákona o elektronických komunikacích?
Děkuji, pane poslanče. Pane ministře, máte prostor na odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prvním z nich je transpozice směrnice o urychlování výstavby internetu, která po více než ročním jednání, protože bylo velmi obtížné nalézt konsenzus nejen s telekomunikačním sektorem, ale i s energetickým sektorem a s jinými ministerstvy, je po ročním úsilí ve druhém čtení ve Sněmovně. Další prioritou ministerstva je přechod na síť DVBT2 a koneckonců v rámci této změny, kdy je snahou ministerstva dosáhnout toho, aby přechodné období bylo alespoň tři roky a občané měli větší možnost se přizpůsobit novým standardům. Je pravda, že tam u těch námětů byla ta přenositelnost čísla do deseti dnů, my jsme se snažili možná až příliš dlouho dosáhnout konsenzu a já dopis pana premiéra beru jako součást připomínkového řízení. V tuto chvíli provádíme jeho vypořádání a tyto náměty tam zapracujeme.
Má pan poslanec zájem o doplňující otázku? Má, takže máte slovo.
Stačí si třeba jen porovnat ceny v oblasti mobilní komunikace či mobilního internetu.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi a přítomný ministr zdravotnictví má další šanci odpovědět, neodpovídat písemně, můžete přímo, pane ministře.
Předmětem schválení není obsah vakcinační akce jako takový.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Řešení, které by mohlo předejít zneužití rodného čísla, existuje. Je jím náhrada rodného čísla tzv. bezvýznamovým identifikátorem, z kterého nebude možno vyčíst údaje. Tak třeba i v tak běžné věci, jako jsou důvěrné informace o zdravotním stavu, současná vláda vytvořila nejrůznější registry. Vstup je na základě rodného čísla. Chtěl bych se vás, vážený pane ministře, zeptat, zda plánujete odstranění rodného čísla z daňového identifikačního čísla, to za prvé, a za druhé, jaké kroky v tomto směru budete podnikat a v jakém termínu.
Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Končím tuto interpelaci v tuto chvíli. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože víme, že nemáte přímý vliv na rozpočty vysokých škol, nicméně musí tyto prostředky být nějakým způsobem vysokým školám poskytnuty. Chtěl bych se také zeptat, jestli budou poskytnuty všem veřejným vysokým školám bez rozdílů, anebo jestli plánujete nějakou selekci, případně jakou, protože v jednu chvíli se mluvilo o navýšení platů vysokoškolských pedagogů cíleně pouze na pedagogických fakultách.
Prosím, aby další interpelaci přednesl pan poslanec Zahradník. Pan poslanec tu není, takže jeho interpelace propadá. V tom případě dávám slovo panu poslanci Josef Neklovi, který bude interpelovat pana také nepřítomného ministra dopravy pana Ťoka.
Jen několik málo faktů. S tím také může propadnout i potvrzené EIA.
V tomto ohledu máme 45 interpelací. To se nám pravděpodobně nepodaří. Pan ministr Chvojka tady není. Pan kolega Chalupa také ne.
Jistě víte o stávce zaměstnanců rozmělněné nepřijatelným tlakem zaměstnavatele hrozícího odebíráním prémií či přerušením pracovního poměru. Stávka byla motivovaná nízkými platy. Průměr zde činí 21 900 korun, přičemž generální ředitel má smluvní plat přes 8 milionů korun ročně a stejnou sumu by inkasoval i za svůj vyhazov. Pětice nejvyšších manažerů pobírá měsíčně 175 tisíc a s odměnami se může vyšplhat až přes 4 miliony ročně. A zaslouženě? Co říkáte na sponzoring fotbalu ve výši 27 milionů korun a podobně? Externí manažerské platy jsou v kontrastu s lednovým skokovým zdražováním služeb. O státním podniku se již také začíná hovořit jako o cílové či přestupní stanici různých prominentů. Pane ministře, jak pohlížíte na takovýto stav jednoho z posledních státních podniků, podle ministra financí hospodařícího netransparentně? A také to, co s tím hodláte udělat.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Pan ministr je nepřítomen, odpověď obdržíte podle zákona o jednacím řádu písemně. Další interpelací je interpelace pana poslance Ivo Pojezného, také na nepřítomného ministra Milana Chovance ve věci smlouvy mezi Poštovní spořitelnou a ČSOB. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Vážený nepřítomný pane ministře, v posledních měsících jsme slyšeli o problémech, které zmítají Českou poštou. Určitě se shodneme na tom, že pracovníci a pracovnice tohoto státního podniku vykonávají velmi náročnou práci, za kterou jsou ovšem nedostatečně ohodnoceni. Já chápu, že se zdroje vždy hledají velmi těžko. Nicméně si myslím, že Česká pošta přece jenom má odkud čerpat. Znovu opakuji čísla. V této souvislosti jsem se chtěl zeptat, v jakém stadiu je dohoda o prodloužení smlouvy s ČSOB a zda by nebylo ekonomicky mnohem výhodnější provozovat poštovní spořitelnu samotnou poštou, neboť by jí to mohlo pomoci ekonomicky. Zdá se mi totiž, že v tomto případě vy i vláda hájíte zájmy bohaté zahraniční společnosti před českými zaměstnanci.
Děkuji panu poslanci Ivo Pojeznému. Ale pan kolega Janulík tady není, takže jeho pořadí propadá. Paní kolegyně se mi také vytratila. A pokračujeme šestou interpelací pana poslance Stanislava Mackovíka na žel nepřítomného, omluveného ministra Roberta Pelikána ve věci exekutorů. Pane poslanče, máte slovo. Sedmou interpelací je interpelace pana poslance Martina Novotného na ministra Andreje Babiše, který je řádně omluven. Prosím tedy o přednesení té interpelace. Výsledky tendru jistě zajímají nejen pana poslance.
Vážený nepřítomný pane ministře, v posledních interpelacích jsem interpeloval vašeho kolegu ministra zdravotnictví ve věci výsledků tendrů na provozovatele letecké záchranné služby. Hlavní argumentací, která stála na počátku té vaší iniciace, byla snaha dosáhnout úspor při provozování letecké záchranné služby. Výsledkem toho tendru je, že konkrétně v kraji, z kterého já pocházím, v tuto chvíli obstarává leteckou záchrannou službu společnost provozující vrtulník, který nedaleko od nás, v nedalekém Švýcarsku, je podobně předváděn, ovšem v leteckém muzeu. Zároveň panují vážné pochybnosti ohledně všech právních náležitostí tendru. Chci vás zároveň ujistit, že jak mezi obyvateli Olomouckého kraje, tak i mezi lékaři zasahujícími na záchrance nepanuje dobrá atmosféra.
Takže jak už jsem řekl, z uvedených důvodů, celé řady nedostatků, nelogičnosti, administrativní náročnosti a do značné míry i nesmyslnosti ten návrh nemůžeme podpořit. Chci zmínit fakt, že jsme se do té debaty skutečně velmi aktivně zapojovali, že jsme velmi aktivně předkládali alternativní návrhy, snažili jsme se získat pozice. Tím je v zásadě okruh našich potenciálních spojenců definován a z toho výčtu je, myslím, zřejmé, že těch spojenců není příliš mnoho. Struktura zbraní držených českými občany je odlišná od jiných států Evropské unie. Myslím si, že ten návrh by měl akceptovat právě tuto odlišnou specifickou situaci v jednotlivých zemích a měl by umožňovat jednotlivým členským státům určitou míru variability z hlediska regulace. Jinak si myslím, že to vyvolá čistě negativní reakci.
Pan kolega Fiala se chystá k doplňující otázce.
Pane premiére, děkuji, že jste nám vysvětlil to, že pozice České republiky v Evropské unii je nula, stejně jako pozice dalších malých evropských zemí, to víme, a že se o evropských směrnicích hlasuje tak dlouho, až jsou prostě schváleny. Je jasné, že tato evropská směrnice bude schválena.
Předpokládám, že potom o tom budeme také informovat veřejnost a Poslaneckou sněmovnu.
Vážený pane premiére, v poslední době se na mě obracejí lidé, kteří se cítí poškozeni jednáním českých orgánů sociálně-právní ochrany dětí a kteří mají pocit, že se jim od českých úřadů a soudů nedostává zastání. Nešťastných případů bohužel přibývá. Jsou i případy, nad kterými skutečně zůstává rozum stát a které hodnotím jako institucionální týrání dětí a jejich rodičů ze strany státu. Dnes vás chci upozornit právě na plzeňských případ osmiletého Vojtěcha a jeho pětiletého bratra Antonína, příslušné identifikační údaje předám vám i vaší paní ministryni Marksové. Děti se otce vždy bály a odmítaly jej. To konstatovali i soudní znalci. Jednoznačně doporučili zamezit kontaktům dětí s otcem, dokonce měl být zbaven rodičovských práv. Bohužel, OSPOD městského obvodu Plzeň, sociální pracovnice Andrea Vovolková, Edita Šípová a zřejmě i jejich nadřízená Dana Krausová si to vyložily po svém. Postavily se zcela na stranu otce, údajně snad došlo i k nátlaku na znalce, aby přepsali posudek v duchu pokynů OPOD. Nyní jsou děti v péči otce, psychicky a zdravotně strádají, s matkou, na kterou jsou stále fixovány, se smějí stýkat jedenkrát týdně na jednu hodinu. Jen tady ještě jednu větu.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Nezpochybňuji to, že mohou být lidé nespokojeni s tím, jak rozhodne orgán sociálně-právní ochrany dětí, že mohou být nespokojeni s tím, jak rozhodne soud, ale myslím si, že tady máme v rámci právního státu určité mechanismy, nástroje, které bychom primárně měli využívat. Čili chtěl bych požádat, abychom byli v těchto věcech zdrženliví. Nechci zpochybňovat právo lidí nesouhlasit nebo si stěžovat a nechci tvrdit, že pokaždé tyto úřady rozhodují správným, bezvadným způsobem. Musím také říci, že situace ve společnosti se úplně nezlepšuje.
Dokonce prý odboráři měli zájem na tom, aby vláda neprodala svůj podíl nikomu jinému než společnosti Karbon Invest. Vyšetřovatelé se totiž zabývali podezřením, že při privatizaci někdo státu způsobil mnohamiliardovou škodu. A právě Bohuslav Sobotka byl v roce 2004 ministrem financí, který odpovídal za předložení příslušných materiálů vládě. Desítky miliard odtekly za pouhých deset let a nezůstaly žádné rezervy, ale naopak dokonce miliardové dluhy. Nyní se dostávám k tomu, co jsem již naznačil v úvodu. Současného premiéra a někdejšího odpovědného ministra financí Bohuslava Sobotku usvědčuje z odborného a lidského selhání, z fatální nedbalosti a neodpovědnosti, pokud ne tedy přímo z úmyslného napomáhání těm, kdo vytunelovali státní podíl OKD a po privatizaci celý podnik a bytový fond, nikdo jiný než Bohuslav Sobotka sám. Bylo to v době končící první Klausovy vlády a jde o sérii následujících kroků. V podezření, že mají podíl na trestné činnosti s tím spojené, jsou i místní sociální demokraté, mimo jiné exhejtmanka Vaňhová. Premiér Sobotka to komentoval pro média tak, že jde o starou záležitost a že se týká jen regionů, a vyčetl svým místním, že se do toho snad namočili spoluprací s ODS. Někdejší hejtman Tošenovský, pozdější europoslanec za ODS, v souvislosti s prací v orgánu OKD i nemálo vydělal. A nejen to. Nejednal, ač jednat mohl a měl. Vždyť ještě před volbami, které jej vynesly do současného křesla, sliboval, že stát se důrazně zasadí za zájmy poškozených. Výsledek všichni známe. Premiér, který se těžce politicky zkompromitoval a odborně zcela selhal při privatizaci státního podílu v OKD, nehnul ani prstem, aby pochybení špatné privatizační smlouvy a privatizace napravil. Nehnul ani prstem, aby se podvedení nájemníci bytů OKD domohli svých práv a toho, co jim špičky sociální demokracie, politici jako Luboš Zaorálek a Bohuslav Sobotka, kdysi slibovaly a co měl ministr financí Sobotka pohlídat v privatizační smlouvě. Dnes můžeme jen pozorovat, jak si jedna z rozhodujících figur osudné privatizace OKD, někdejší ministr financí, předseda ČSSD a současné vlády, hájí jen svou vlastní kůži. Jak obhajuje neobhajitelné, a tím fakticky napomáhá těm, kdo tunelovali OKD.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Před tímto dotazem bych ráda popsala situaci. Myslím si, že v obecných rysech tento zákon je opravdu dobrý. V současné době ten tok peněz je na jednoho žáka a je daný průměrnou mzdou na pedagogického pracovníka. V současné době se několikrát navýšila základní garantovaná státem minimální mzda, což je samozřejmě pozitivní, protože to ukazuje růst ekonomiky naší republiky. To, co se ale nemění v souladu se změnami této garantované minimální mzdy, jsou platové tarify a tabulky. Stane se tedy to, že každý měsíc doplácíme některým pracovníkům, především nepedagogickým pracovníkům, určitou sumu do toho, abychom vyplatili státem garantovanou minimální mzdu.